Obávám se, že má v mnohém pravdu.
Prosím k mikrofonu pana poslance Pilného. Prosím pana poslance Bendla, poté se připraví pan poslanec Komárek.
Děkuji za slovo. My se tady bavíme o politických trafikách a podobně. Jsou to lidé, kteří musí vykonávat poměrně složité administrativní úkony, a nevidím důvod, proč by to mělo být bráno jako politická trafika.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Nevím ale jestli zná, jak pracovní úřady fungují. Úřady skutečně fungují špatně.
Já děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážené kolegyně, kolegové, nechtěl jsem k tomuto tématu diskutovat, ale musím se ohradit vůči tomu, co řekl pan kolega Komárek.
Děkuji panu navrhovateli.
Novela předpokládá a ustanovuje zápis zákazu pobytu a omezení svéprávnosti do občanského průkazu. Nijak ale nevymezuje další předpoklady pro fungování v praxi. V přechodném ustanovení je sice povinnost částečně uložena, ale to jen pro ty občany, kterých by se dané ustanovení týkalo v době nabytí účinnosti novely. Následné povinnosti občanů již nejsou dostatečně specifikovány. Novela zákona počítá pouze se zákazem pobytu uloženým soudem, nikoliv orgánem obce v přestupkovém řízení. K omezení svéprávnosti. Tím by bylo nadbytečné zapisovat identifikaci opatrovníka. Nutno vzít v úvahu i to, že v době platnosti dokladu se opatrovník může několikrát změnit, čímž by se musel měnit i doklad samotný. Občanský průkaz je v podstatě v podobě platební karty.
Děkuji panu zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem pan poslanec Kalousek. Připraví se paní poslankyně Černochová a poté pan poslanec Tejc. Prosím, máte slovo.
Nevím proč.
Ano, registruji vaše veto. Nyní prosím paní poslankyni Černochovou.
Krásné odpoledne, dámy a pánové. Já si dovolím jít ve svém návrhu jménem klubu Občanské demokratické strany ještě dál a dovolím si navrhnout v prvním čtení tento návrh zákona zamítnout.
Ano, budeme o tomto návrhu hlasovat. Nyní prosím pana poslance Tejce.
To, že byl vetován, je asi rozumné, protože se nemohu ztotožnit se vším, co je v zákoně uvedeno, a nemohl bych pro to hlasovat. Je to pravda. Ale každý z nás má právo s někým smlouvu uzavřít a nebo neuzavřít.
Jak už jsem řekla, upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. K tomuto návrhu zákona vláda nezaujala stanovisko. Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Radek Vondráček.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nastane v životě poslance chvíle, kdy přijde na řadu i jeho poslanecký návrh. S touto ambicí jsem tedy předstoupil, že tento můj velice jednoduchý návrh o šesti slovech, že se zakazuje kouření ve společných prostorách zařízení společného stravování, je v podstatě již vydiskutován.
Poprosím kolegy, aby se ztišili.
... a navíc se věnuje tematice, která je výrazně širší a která obsahuje mnoho kontroverzních témat. V této zemi skutečně 18 tisíc lidí ročně umírá v důsledku nemocí způsobených kouřením. Měl jsem i sobecké důvody. Když se podíváte na přehled a studie, zjistíte, že jsme jedinou zemí v rámci Evropy, která žádným adekvátním způsobem nemá tuto problematiku řešenu, ať už úplnou restrikcí, nebo třeba i částečnou restrikcí. V dlouhodobém hledisku dokonce došlo ke zvýšení tržeb restauratérů. To znamená, nepotvrdily se ani ty katastrofické scénáře, že některé restaurace, zvlášť třeba na malých obcích, budou muset zavírat. Nestalo se tak. A máme o tom doklady, že v restauracích začínají kouřit. Předpokládám reakci opozičních kolegů na tento návrh.
Eviduji tady přednostní přihlášku pana předsedy klubu ČSSD Sklenáka. Chtěla jsem se zeptat, jestli nepustíme zpravodaje, abychom to úvodní - Chcete hovořit, tak prosím. Ano, děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a to výboru pro zdravotnictví pan poslanec Jaroslav Krákora.
Myslím, že to nemá význam tady číst.
Dále prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Štěpána Stupčuka, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, věcná podstata návrhu je zřejmá. To znamená, jedná se o návrh, který by stanovil absolutní zákaz kouření v restauračních zařízeních. Já pouze legislativně technicky k tomuto návrhu. Dosavadní aplikační praxe právě poukazuje na to, že toto je často otázka určitých interpretačních diskrepancí.
Budete velmi zklamáni. A to je přesně důvod, proč jsme tenkrát požadovali svolání mimořádné schůze.
Dále pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Vondráček.
Pane předsedající, prostřednictvím vašeho hlasu k panu Bendovi: Vy si tady hrajete na nějaké pány spravedlivé. O čem já jsem hovořil? Já mluvím o valorizaci. Já mluvím o tom, že chybí výčtový zákon. Já nemluvím o tom, že by to, co bylo ukradeno, nemělo být vráceno! S tím já naprosto souhlasím. Ale já mluvím o okolnostech, za jakých se to schvalovalo, a o nejasnostech. Vy to přece dobře víte! Proto se snažíte věci zdržovat a zachovat status quo. Já mám stejný názor na věci jako vy. Co bylo ukradeno, ať je vráceno. Valorizaci potřebují důchodci, a ne církev!
S další faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček, po něm pan poslanec Tejc, po něm s přednostním právem pan poslanec Laudát.
Děkuji za slovo. Máme tam ještě dvě řádné přihlášky. Zkusme to zklidnit. Děkuju všem.
Ale to se určitě zjistí ze záznamu. Nicméně to, co je podstatné, je, že určitě jsme nezaspali s řešením toho problému.
Děkuji panu poslanci Tejcovi. Ještě jedna faktická poznámka - pan poslanec Fiedler.
Je v systému.
Jestli to dobře chápu, tak žádáte o přestávku na jednání klubu do 11 hodin.
Když si vzpomenu na úplný začátek a příběh služebního zákona, který, myslím si, že už je teď tady v Poslanecké sněmovně, naposledy, tak si říkám, kam to celé došlo. Zpočátku se zdálo, že tento zákon bude bez problému přijat. Že v Evropě existují státy, které mají princip generálního ředitelství státní služby, nebo to je jedno, jak se to jmenuje. Má to Polsko, má to Francie, Belgie, dokonce i částečně Velká Británie. Já nevím, co to bylo za ohrožení demokracie. Já si myslím, že úplně tato česká specialita nebude řádně fungovat. Samozřejmě tam zapracovat i své zákony, jak se normálně přijímaly. A nyní se řekněme tedy, co je tedy v současné podobě služebního zákona špatně. Je to mnoho věcí, ale připomeňme si ty zásadní. Začněme poměrně tou nejdůležitější a neustále omílanou a to jsou oni političtí náměstkové. Každý ministr může na ministerstvo přivést maximálně dva své politické náměstky. Ale nemusí je mít. Navíc se mi zdá, že je to dobrá trafika pro kamarády, ať minulé vládní koalice, která zde byla do roku 2013, anebo současné vládní koalice. Na to jsme, jako KSČ poukazovali v celém průběhu projednávání. Nyní se zastavme nad tou číslovkou, proč zrovna dva. To musí stačit. A opět tady byla argumentace - v Německu mají politické náměstky. Jenže když se podíváme na Německo rozlohově, tak je to mnohonásobně větší stát, než je Česká republika. Pokud by nebyl žádný, bylo by to samozřejmě ještě lepší, protože dle našeho názoru ministerstvo zastřešuje ministr a ten by to nějakým způsobem měl zvládnout. Samozřejmě měl by mít svým způsobem svůj tým, ale který si přivede do svého sekretariátu. A když tam nebude politický náměstek, a to se v zákoně nepíše, tam prostě můžeme vyžadovat osobní přítomnost ministra. Ten by tam měl být automaticky, ale nemusí, jak očividně zákon to nestanovuje. Právě to je to ono slovo "může". Může zastupovat. Když ministr nemůže, tak prostě ho musí zastoupit ten politický náměstek. Když se státní správa bude podle tohoto nového zákona překlápět do nového režimu od Nového roku, tak na daných pozicích můžou zůstat kamarádi, kteří nemají na danou pozici potřebnou kvalifikaci, a to za předpokladu, že se ten či onen pracovník na dané pozici dlouhodobě osvědčil. Já už jsem se tady při projednávání tohoto zákona mnohokrát ptal, co to znamená slovo "dlouhodobě" osvědčil. Opět jsem se snažil tento nešvar určitým způsobem zjemnit tím, že jsem tam právě onu číslovku napasoval. Ale už jsem se nedozvěděl, kdo to bude kontrolovat a kdy může být tato výjimka použita. Nyní se dostávám ještě k té "koalici strachu", jak my říkáme. Vymyslel se služební zákon, jak jsem říkal, takový kříženec, který byl prostě udělán z německého služební zákona, ze slovenského služebního zákona, do toho všeho ještě nějakým způsobem ta konstrukce zákona z roku 2002 a veškeré pravomoci se najednou přenesly na Ministerstvo vnitra, jak požadovala pravicová opozice. Já si myslím, že bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer by měl nepochybně velkou radost, kdyby toto ministerstvo mohl řídit. Ale my si musíme připomenout, že Ministerstvo vnitra nemá s výkonem státní správy přímou souvislost.
Já s tím věcně nemám problém. Ale fakticky to s danou materií nikterak nesouvisí, a tudíž je to přílepek. Uvidíme, jak se k tomu postaví garanční výbor. Uvidíme, co nám na to řekne naše legislativa. On by mohl vysílat poměrně velmi rychle, ale nebudou příjemci, neboť není dostatek přijímačů, nejsou v autech přijímače, nejsou na trhu přijímače, takže to není pouze otázka Českého rozhlasu, ale také těch výrobců.
Táži se na závěrečná slova, zda je zájem. Pan navrhovatel?
Kolegyně, kolegové, já chci jenom upozornit, že se jedná o pouhou technickou novelu, tedy nikoliv o rozšiřování nové sítě, ale pouze o rozšíření možností příjmu již existující stanice mluveného slova Český rozhlas Plus na VKV nebo FM. Nejde tedy o žádné rozšiřování nové sítě. A mohu tedy ujistit také, že nepůjde o jakékoli zasahování nebo omezování rozsahu jiných stanic.
Já děkuji a nyní prosím o závěrečná slova pana zpravodaje.
Já bych chtěl jenom shrnout rozpravu a návrhy, které zazněly, o kterých bychom měli hlasovat. Pan poslanec Fiedler navrhl návrh na zamítnutí, takže o tom bychom měli hlasovat, přikázat volebnímu výboru a případně prodloužit lhůtu o 90 dnů, jak navrhl pan poslanec Birke. To jsou tři hlasování, která bychom měli absolvovat.
Ještě než přistoupíme k hlasování, jednu poznámku k prodloužení té lhůty. A ještě než tak učiníte, já poprosím pana ministra, jestli by mohl znovu otevřít rozpravu, protože jsme ji uzavřeli.
Dobře.
Děkuji. Tak, a teď jestli byste mohl svůj návrh upravit. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasíte s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a lhůta pro projednání ve výborech je prodloužena o 20 dnů. Nyní přistupujeme k projednávání bodu číslo Vládní návrh zákona o působnosti orgánů Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr pro životní prostředí pan Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Cílí přitom na zboží nacházející se pod celním dohledem, tedy na zboží -
Poprosím ctěné kolegy a kolegyně, pokud si mají co říci, aby tak učinili v předsálí, protože opravdu já neslyším, co pan ministr říká.
Já jsem na nezájem publika zvyklý u svých vlastních zákonů, tak si budu zvykat i u těch cizích. Tak já se budu snažit vás nějak více zaujmout, ale nevím, jestli k tomu mám použít nějakou výraznější mimoverbální komunikaci. Takže zůstaneme u suššího podání. Tou by se měl s účinností od 1. ledna 2015 stát právě navržený zákon. Podle úpravy evropského nařízení je působnost celních orgánů v boji proti padělkům vykonávána v součinnosti držitelů práv duševního vlastnictví, jejichž zájmy jsou tímto způsobem chráněny.
Současná podoba zákona je tím pádem velice nedokonalá. To se nám ukázalo při projednávání změnového zákona. Já si tedy potom musím položit otázku, co se stane, když prezident Zeman bude vetovat i prováděcí zákony ke služebnímu zákonu, jestli se zde v Poslanecké sněmovně najde 101 hlasů na přehlasování veta. To tady jen říkám jako rétorickou otázku. A nyní si řekněme, kdo ve své podstatě ovládal projednávání služebního zákona. Byla to pravicová opozice, která si jasně stanovovala své podmínky, a vládní koalice ustoupila naprosto ve všem. Na úplný závěr mi dovolte, abych vás seznámil s postupem poslaneckého klubu KSČM k vetu pana prezidenta. Jsme si vědomi, že služební zákon naše země potřebuje. To by bylo z mé pozice asi úplně všechno, a jak už jsem řekl, klub KSČM drží neutrální stanovisko k návrhu zákona o státní službě.
Děkuji panu poslanci Klánovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Takže to, co tady říkal pan předřečník o těch obstrukcích v létě - většina z nás tady seděla, z vás tady seděla. Tak jaká obstrukce? My jsme jasně deklarovali, že v tomto jsme ustoupili, co se týká náměstků. Nevím, kde v tom zákoně najdete politické náměstky. Když cítí, že lidé slyší na něco špatně, no tak prostě otočí názor a my za to nemůžeme, protože zbylí dva partneři... Klasická ukázka populismu. Takže ono to není tak úplně. Pan Prachař si přivedl svůj tým, dopadá to, jak to dopadá. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.
Děkuji za slovo. Já bych využil technické poznámky, spíš abych reagoval na vystoupení předřečníka pana poslance Klána. Přijatelný kompromis, kterého jsme dosáhli, je příslibem toho, že zde budeme mít stabilní státní správu.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, no, přestaňme si hrát na schovávanou. Prostě pět politických stran se domluvilo na tom, aby mohlo stovky svých spolustraníků, stovky svých různých kamarádíčků ukotvit do státní správy. Dosavadní politické strany v tom byly profesionálové. Nevymlouvejte se prosím, i mlčení je souhlas. Pro principiálně špatné věci přece nemůžeme hlasovat, ať se jedná o dohodu, nebo ne. Služební zákon tady na stole byl.